Dneska už ty potraviny jsou v České republice dražší než v Německu, v Rakousku a v Polsku. Dokonce i váš kandidát na prezidenta Petr Pavel si chodí nakupovat do Polska potraviny, takže už se mu smějí i v Polsku, nám se smějí všem, už tam létají po internetu ty bannery. To se opravdu dostáváme úplně do kocourkova, dostáváme se do neuvěřitelně tristní situace, kterou zapříčinila vláda Petra Fialy. Pouze. A je to ten váš styl, protože já vás znám samozřejmě tady ze Sněmovny. Já vím, jakým způsobem uvažujete. A místo abyste ty voliče si nějakým způsobem přesvědčili pozitivní prací, tak chcete prostě měnit všechny možné dostupné zákony tak, abyste si to nějakým způsobem zmanipulovali a nějakým způsobem si to prostě ohnuli, tu současnou situaci v České republice, která je, ohnuli ke svému prospěchu. Takže to prostě - my s tímto přístupem nesouhlasíme. A já věřím tomu, že občané to uvidí, protože, jak víme, tak samozřejmě dneska už přichází lidem i doplatky za energie. Občané jsou skutečně frustrovaní z té současné situace ohledně té drahoty, kterou vy neřešíte. Tady bych jenom připomněl, že Česká republika pod vedením Fialovy vlády je jedinou zemí, které stoupl veřejný dluh za to poslední sledované období, to je třetí čtvrtletí loňského roku. Jsou to čísla Evropského statistického úřadu, Eurostatu. To znamená, takové to vymlouvání na Ukrajinu, to je samozřejmě lež. Jenže ona je to jenom Česká republika. A je tady prokazatelné i v tom evropském srovnání, že je to skutečně nejhorší vláda, která tady v současné době vůbec v těch zemích Evropské unie vládne. Takže tohleto je potřeba poznamenat. My jsme žádnou omluvu nepodávali. My jsme žádnou omluvu nepodávali.
Prosím, ujměte se slova.
Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise a výbor navrhují volbu tajnou, proto, paní předsedkyně, prosím, abyste nejdříve k tomuto bodu otevřela rozpravu a poté abychom hlasovali o provedení této volby tajným způsobem.
Děkuji. Otevírám tedy rozpravu. Jak zaznělo, budeme hlasovat o způsobu volby. Je navržen způsob volby tajné. Návrh byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu k provedení volby.
U České televize je situace naprosto identická, je to první volba a první kolo. I zde obsazujeme jedno místo. Lhůty jak Poslanecké sněmovny, tak volebního výboru byly stejné jako u rozhlasu, nebudu je opakovat. Volební komise tyto tři nominace přijala do usnesení číslo 90, také ze dne 7. února. Jsou to nominace Jiří Bílek, Jakub Končelík a Tomáš Řehák, to za prvé v tom usnesení.
Neeviduji žádného přihlášeného, rozpravu končím. Kdo je pro tajnou volbu? Členům organizačního výboru připomínám, že po provedení volby se mají dostavit na jednání organizačního výboru.
Faktické. Poprosím paní poslankyni Peštovou. A mimochodem jenom upozorním na to modré čísílko 6, že je nově indikováno na tabuli, kolik je faktických.
Já jsem se teda nehlásila teď, ale už dávno předtím, ale to je jedno. Vy říkáte, jak to bylo krásně všechno diskutováno, probráno. V každém případě tato novela, když šla na Legislativní radu vlády, tak mám pocit, že Legislativní rada vlády, a opravte mě, jestli se budu mýlit, vám vrátila tento návrh s tím, že je protiústavní. Udělali jste určité změny samozřejmě, abyste odstranili tu protiústavnost. To za prvé. Dále, pokud vy tady říkáte, jak jste diskutovali a co všechno jste tam nového dali, kde tam máte řešené koncesionářské poplatky? Protože už teď se zvedá různá vlna lidí, kteří říkají, že Českou televizi platit nechtějí, protože právě proto je nedemokratická, protože není vyvážená, informace nejsou vyvážené, naopak straní pouze jedné straně, viz třeba volby a tak dále. Takže to by mě taky zajímalo, proč jste se tímto nezaobírali a tlačíte jenom to, co se vám líbí? A to je jediné, proč tuto novelu tlačíte. Nic jiného zázračného jsem v té novele nenašla.
Děkuji i velmi za dodržení času.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, opravdu, a vy se těm médiím věnujete, vy sedíte v tom výboru, a opravdu tady chcete tvrdit, jak jste řekl, že vyústěním mnohaleté diskuse nad mediálními zákony je tento zákon? Nic jiného nezavádí. A ano a to rušení toho paragrafu, že můžeme odvolat celou radu. Ale zároveň vy si tady, a moc dobře to všichni víme, že si tady tu radu stejně držíte jako rukojmí, protože jste na volebním výboru doporučili neschválit dvě výroční zprávy. Takže kdyby se vám náhodou tento zákon nepodařilo protlačit, tak máte ještě samozřejmě v zásobě to, že podle stávajícího znění můžete tu radu jako celek odvolat, protože ve volebním výboru jste si prohlasovali neschválení dvou výročních zpráv. Vy tady říkáte, já se tomu ještě budu věnovat potom ve svém projevu, že nežijete v tom našem světě, v tom, jak my tady přemýšlíme. A já to tady říkám od podzimu minulého roku, že se snažíte tento zákon protlačit rychle. A nám opravdu nevadí, je to vaše politické rozhodnutí, jestli si chcete tu volbu rozdělit mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát. Budiž, je to vaše rozhodnutí. Nic jiného v tom není. A opravdu to není vyústění mnohaleté diskuse nad mediální problematikou, jak jste tady tvrdil.
Prosím.
Jestliže se tady údajně diskutovalo deset let o tom, že je potřeba změnit tento zákon, tak já se ptám, proč to ještě ten rok nepočkalo? A samozřejmě že to zavání a potvrzuje to jenom to, že chcete ovládnout volbu ředitele České televize. To prostě tady neokecáte. A můžete, pane ministře, tady křičet, jak chcete. To je prostě realita. Tak to je.
Děkuji za dodržení času. Nyní se svou faktickou pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Protože to, co tady zaznělo od Honzy Jakoba, je za mě úplně neuvěřitelné. Například ta myšlenka, že bychom to kritizovali, i kdybyste to předložili kdykoliv, třeba za půl roku. Anebo, pane ministře, řekněte na mikrofon, že se to tohoto výběrového řízení už týkat nebude. Tak vy vlastně měníte ty věci buď na poslední chvíli, nebo ex post, abyste ovlivnili věci, které už běží. Včera jsme se o tom bavili. A bude to příští týden valorizace důchodů. Teď je to volba ředitele televize a narychlo spíchnutá tato změna, která je na mimořádné schůzi. To se přece nic nestane. V čem je problém? Odpovězte prosím na mikrofon na otázku, proč to nemůže být za půl roku. Ale bude to obsahová debata. Ale nebude to, že chcete ovlivnit něco, co běží. Ještě před námi bude stavební spoření, tam to také budete chtít retroaktivně změnit u běžících smluv.
Také děkuji za dodržení času.
Nyní vzhledem k tomu, že byla přijata námitka, tak bychom měli hlasovat o původním návrhu, respektive návrhu, který jsme již sice hlasovali, ale který právě nebyl odhlasován, od pana poslance Laciny o přerušení této schůze na pět minut. Já zahajuji hlasování o přerušení schůze do 1. září, tak jak navrhla paní poslankyně. Návrh byl zamítnut. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu Prosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, a prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, poslanec Martin Kolovratník, který tady... je přítomen, takže se bude moci ujmout slova.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. První bod je volba člena Rady Českého rozhlasu. Následný krok, opět v souladu se stejným zákonem a s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, je, že volební výbor zúží počet všech doručených nominací na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy v tomto případě na tři, a tyto tři nominace, finální nominace, výbor předal volební komisi, která ty nominace přijala ve svém usnesení číslo 89 ze dne 7. února. Volební komise pověřuje předsedu, aby vás seznámil:
K jaké technické chybě došlo z mojí strany? Vy jste tam, vy jste za to odpovědní. Já vím, že k tomu může dojít třeba, že to někdo přehlédl. Takže když se budete omlouvat, tak to řekněte na férovku a neokecávejte to.
Podle mých informací došlo k nějakému překliknutí v pozadí. Ano, je to chyba skutečně na úrovni té, řekněme, úřednické, omlouváme se za to. Nyní další s přednostním právem, které bylo přeneseno, protože pan poslanec zastupuje předsedu svého klubu. Pak končí přihlášky s přednostními právy a dostaneme se k přihlášeným na tabuli.
Navíc v době, kdy rekordně roste zadlužení státu a kdy i stávající generální ředitel České televize Petr Dvořák oznámil propouštění a finanční škrty. Není třeba chodit zdlouhavě okolo horké kaše a brát vážně vládní fráze o tom, že jde o snahu a posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a jejich kontrolních orgánů. Nešlo by o nic jiného než o protiústavní převrat. Po velkém tlaku a negativních stanoviscích mnoha právníků z tohoto nehorázného plánu sešlo a máme zde lehce odlišnou alternativu, jejíž cíl je ovšem totožný. Je to ovládnutí rad veřejnoprávních médií sobě loajálními lidmi, tedy politické ovládnutí Českého rozhlasu a České televize. Je to klasická ukázka pokrytectví této vlády a stran této vládní koalice. Cituji: "Hned po platnosti novely si senátoři zvolí v televizní radě své tři zástupce. Potom si při nejbližším konci současných radních zvolí druhou trojici. Důležitá je tedy i časová osa. To by mělo určitou logiku, i když i to by pro nás jako pro SPD bylo nepřijatelné, ale nenaplnilo by to hlavní záměr této vlády dosáhnout v Radě České televize dostatečnou většinu na to, aby si pohlídala volbu nového generálního ředitele. To má být ještě účelově pojištěno tím, že ke zvolení generálního ředitele České televize má napříště postačit prostá většina členů televizní kontrolní rady, zatímco nyní je k tomu třeba většiny kvalifikované, tedy dvoutřetinové. Stávající návrh tak tedy kromě jiného výrazně zatíží rozpočet České televize tím, že bude muset hradit ze svého platy dalších tří radních a příslušné náklady na ně. To se jaksi neshoduje s nejspíše předstíranou starostí vlády o hospodaření České televize. Třeba právě tehdy, když bude prostřednictvím kontrolních rad řídit média veřejné služby a skrze jejich vedení rozhodovat a ovlivňovat politické situace v naší zemi. Naopak, byl by to návrat zpět k režimu, který nebyl ani svobodný, ani demokratický. Poslanecký klub hnutí SPD proto předložený vládní návrh jednoznačně odmítá jako naprosto neslučitelný s ústavním systémem parlamentní demokracie.
Ale já bych jenom chtěl zcela přátelsky paní kolegyni Pokornou Jermanovou poprosit o to, aby přinesla ten záznam, třeba stenozáznam toho, kde jsem tu novelu označil za něžnou - je možné, že jsem to řekl, nejsem si toho vědom -, aby tady zaznívaly fakt opravdu pravdivé informace. Tak jenom paní poslankyně, prosím, najděte a seznamte nás, kde jsem tu novelu označil za něžnou.
Děkuji. Poslední faktická zatím paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Tak já musím reagovat na pana kolegu Jakoba. Ale za těch deset let tady nebyl jediný návrh na jejich novelu. Nebyl tady. Ale v pořádku, tak to jen abychom si to ujasnili. A pane ministře, mně to nevadí, mně se to označení líbí, to není nic špatného. Vy jste to řekl dneska během svého projevu, tak se omlouvám, já si to v tom stenozáznamu najdu, není to nic důležitého. Ale mně se naopak to označení líbí, protože se můžeme připravit na tu druhou novelu, která bude asi hodně výživná.
Budu velmi stručná. Já na základě toho, co tady zaznívá, a řekla jsem to mnohokrát, že tento zákon nepovažuji za zákon pro občany této země, protože si myslím, že bychom měli řešit daleko důležitější věci, které trápí občany.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Takže pět minut.
Už jsme slyšeli několikrát, že aktuální způsob financování je nadále neudržitelný. Chcete poplatky navyšovat? Chápu, že to je velký problém v této době brutální inflace, krize. Ale pak samozřejmě omezujete výrobu i vysílání České televize. Ale to je bohužel ta daň za to vládnutí. Prostě vy to budete muset říct nahlas, a zatím je tady osočována opozice, že my máme něco říkat, jak bychom si to představili. Nebo chcete ty poplatky dát jako mandatorní výdaj, to znamená jako stálý výdaj státního rozpočtu? Podle mě tou nejdůležitější, jednou z nejdůležitějších rolí právě vládnoucí strany, nebo vládní koalice, vládnoucí - a teď mi promiňte to slovo - party v Poslanecké sněmovně je zajistit transparentnost veřejnoprávních médií. Nestálo by za to začít třeba řešit ty známé začerněné smlouvy České televize? Nestálo by za to konečně přestat skrývat platy a smlouvy zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu a České televize? Jde tady tedy o ovládnutí těch médií? Já doufám, že to tak není. Myslím si, že skutečně v takto vyspělé společnosti našeho společného světa by k tomu takto docházet nemělo. Pojďme to vrátit na ten začátek, pojďme se pobavit všichni dohromady, co je možno udělat pro Českou televizi, ale nezačínejme od konce.
Poté je tady přednostní právo - pan ministr. Ale pan poslanec Lacina chce faktickou? Tak hned po panu poslanci Juchelkovi.
Je to z těch důvodů, které my tady neustále předkládáme. Vím, že pan ministr je připraven Kláře Dostálové odpovědět, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tak já pevně věřím, že se k tomu nakonec dostaneme.
Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty.
A pak ještě poznámka. Tak já mám tady pro ni malý dárek.
Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty.
Já, pane kolego Lacino, děkuji, prostřednictvím paní předsedající. Ale pane kolego Lacino, prostřednictvím paní předsedající, prosím, dejte dárek celé Sněmovně a vysvětlete nám opravdu, jak je možné, že jste nevěděl, nebo tvrdíte, že jste nevěděl, že máte obchodní vztah s Českou televizí.
Já jsem přesvědčen o tom, že nelze říct, že by tento model byl nefunkční, ale jsem si jistý tím, že je dobré v situacích, jako je tato, to znamená současná doba, posílit - to chci zdůraznit - odolnost veřejnoprávních médií, a jednou z těch cest je rozhodně to, že se zapojí Senát do volby těch radních.
Přiznám se, a mrzí mě to, že minulá vláda včas nerozpoznala totalitní nebezpečí pro demokracii, které se schovávalo za obstrukcemi tehdejší opozice při volbě Rady České televize. A o nic jiného nejde ani v této novele. O excesech veřejnoprávní televize včetně nemístného chování jejích vedoucích pracovníků čteme denně. Zpráva o tom, komu stranila veřejnoprávní televize, znovu opakuji, při volbách v roce 2021 je veřejně dostupná na stránkách Rady České televize. A já opravdu doporučuji, prostudujte ji. Umožňuje totiž politickým stranám, aby do řad veřejnoprávních médií nominovaly své zástupce, a diskriminuje navrhovatele stanovením délky jejich existence. Pokud bude novela v této podobě schválena, budeme iniciovat stížnost k Evropské komisi. Ta zaručuje občanům rovné podmínky při volbě do veřejných funkcí. Novela zákona o České televizi a rozhlase tuto rovnost podmínek podle mého názoru hrubě porušuje. Radní, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou, budou mít přístup k veřejné funkci výrazně ztížený oproti radním voleným Senátem. Upozorňuji, že pokud bude novela v této podobě schválena, podají poslanci hnutí ANO k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení. Zpravodajem novely klíčového zákona v prvém a druhém čtení je pan kolega Lacina z hnutí STAN, který ani tady, když byl vyzván, neobjasnil svůj střet zájmů a to, že obchoduje s Českou televizí. Vždyť Sněmovna o tom mohla hlasovat a bylo by to všechno v pořádku, a ne že se na hraně třetího čtení dozvídáme z médií, že je v takto podle mě unikátním střetu zájmů. A za čtvrté, novela zákona o Českém rozhlase a České televizi přichází v okamžiku, kdy Rada České televize vyhlásila výběrové řízení na generálního ředitele České televize. Je naprosto evidentní, že pokud bude zákon schválen a nabude účinnosti tak, jak navrhuje ministr Baxa, nabude účinnosti v době probíhajícího výběrového řízení na generálního ředitele a zasáhne tak do volby jako takové. To je pro mě nepřijatelné. My žijeme v jednom světě. Je to náš společný svět.
Vysvětlete, očistěte se. Řekněte, že to není pravda, nebo že je to jinak, nebo že prostě... jak to vlastně je. No tak toto je zase váš svět, pane ministře. Toto je totiž peklo!
Děkuji za slovo. My v některých tématech určitě sdílíme ochotu se podílet na nějakých společných akcích. Chystáte seminář o veřejnoprávní kulturní instituci. Protože fakt musím říct, že už jsem dlouho neslyšel takové vystoupení vlastně postavené na tom, že vy jste obvinila veřejnoprávní média ze zaujatosti, z toho, že jsou provládní, podporují naši koalici, dokládala jste to nějakými analýzami, které ale nejsou založené do širšího kontextu. Ale jestli toto vy považujete za hlavní problém, uspořádejte seminář, který se bude jmenovat pohled hnutí ANO na veřejnoprávní média. Protože já si myslím, že by u tak silné parlamentní strany neměly ve veřejnosti vznikat obavy, že chcete veřejnoprávní média, která budou poslušná vládě.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, prosím.
Tak vážený pane ministře, já bych si taky přála někoho jiného na místě ministra kultury. Já bych si přála jako mnozí z nás úplně jinou vládu, ale s tím holt musíte žít, s tím nic neuděláte. Já se vás musím zeptat, nedá mi to, protože pořád ta otázka tady visí ve vzduchu: Nevadí vám, že ta malá novela je spjata se střetem zájmů, který my jsme tady naznačili, o kterém dotyčný kolega Lacina řekl, že neexistuje, že si ho není vědom, a na jedné z těch smluv je jeho vlastní podpis? Mě by to tedy asi minimálně zneklidnilo, protože pan Lacina se postavil do pozice, že on je ten, kdo bojuje za ten váš zákon, který vy považujete za velmi důležitý, ale já prostě tady neslyším odpověď. A to si myslím, že fakt není dobře. Já jsem neříkala, že deset let se tady o tom nemluvilo. Já jsem říkala, že to bude určitě předmětem té velké novely, kterou chystáte, a že je potřeba o tom diskutovat, že to potřebné je. A co se týče těch koncesionářských poplatků, to, co se proslýchá, zase vypuštěný balonek, že budou platit i držitelé mobilů a například i počítačů, tak to vlastně vy tady potvrzujete. Tak je dobré, že tady vůbec na něco odpovíte, protože na moji základní otázku jste neodpověděl. Já tu odpověď pořád neslyšela.